Můžete říct o islámských radikálech to samé? Děkuji.
Je pravda, že tento zákon je jednou z hlavních priorit vlády a přináší - nebo měl by přinést - ztransparentnění majetkových přiznání politiků a dalších veřejných funkcionářů, která budou podávána elektronicky, budou k dispozici občanům na centrálně vedené adrese před nástupem politika do funkce včetně sankcí za porušení tohoto zákona. Jen pro připomenutí, už jsem to tady říkal minule, chci sdělit, že naši poslanci po svém zvolení zveřejnili svůj majetek, aniž by je k tomu zákon vybízel. Byly však podány pozměňovací návrhy jak opozičními, tak koaličními poslanci ve vzácné shodě kolegů Plíška a Chvojky. Pokud tak neuděláš, tak se nám, tradičním politikům, kteří tady sedíme od školy, do politiky nepleť! Tehdy to nikdo neřešil. A tyto firmy, zejména stavební firmy, začaly zázračně fungovat a stavět. Ale ne pro soukromé investory. Ne pro soukromé investory. Ale pro města, správu a údržbu silnic, Generální ředitelství cel, Policii České republiky a další státní krajské a obecní instituce. A všechno je v pořádku. Chci se také zeptat prostřednictvím pana předsedajícího pana kolegy Plíška, proč nenavrhl toto omezení, když byla TOP 09 ve vládě a Karel Schwarzenberg byl ministrem zahraničí. Já opakuji, já to nekritizuji. Tento příklad jasně ukazuje, že když v minulých vládách ministr vlastnil majetek, nikomu to nevadilo. Nikomu, ani sociální demokracii, která mlčela a nic nenavrhovala. A ejhle, je tady Babiš, kterého v politice nechceme, tak uděláme zákon na jednoho člověka. Ne na jednoho člověka. Na lidi, kteří vybudovali úspěšné firmy, zaměstnávají lidi, platí daně. Ano, ano, už to tady bylo, ale opakování je matka moudrosti. Takže tradiční strany chtějí těmito návrhy odradit tyto úspěšné lidi od vstupu do politiky. Ještě jednu poznámku - stále ještě nepřišel kolega Kalousek, což je škoda - k tomu, co jsem říkal o vlastnictví a dotacích Karla Schwarzenberga. A je to vyřešené. A takto to bylo v tomto případě. Jaká kolem toho byla mediální několik měsíců trvající mela a ještě patrně bude, jak říkají kolegové zprava. Přestože nejsem právník na rozdíl od kolegů předkladatelů pozměňovacích návrhů, tak se domnívám, že návrhy kolegů Chvojky a Plíška jsou na hraně ústavnosti. Podle článku 11 Listiny základních práv a svobod má každý právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu.
Jaká bude tedy ta úspora? Tuto otázku kladu a budu rád, když mi pan ministr na ni odpoví. Možná by tady tato debata vůbec nevznikla, kdyby Ministerstvo dopravy dodrželo minimálně slušný úřední postup v rámci projednávání. Je to krok, který byl učiněn o nás bez nás a proti nám. Proč Ministerstvo dopravy, když už tedy se rozhodlo jít jinou cestou, to nekonzultuje s místními, zvlášť dotčenými? Proč to nechává v rozhodování Prahy, svého ministerstva? Tady si myslím, že je ten kámen úrazu, který vybudil tuto debatu, která tady dnes probíhá.
Děkuji panu poslanci Luzarovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Petr Bendl.
Děkuji za slovo. Podstatný je výsledek. To jsou všechno imaginární věci, které bohužel v roce 2023 už budou zajímat ty, kteří budou sedět tady a nadávat na nás, že jsme v tomto ohledu udělali málo. Přesto ale tady je nutné připomenout, protože se tu bavíme o dopravních stavbách a o dálnicích, ale ještě nikdo nevzpomněl železnice, nikdo nevzpomněl dopravní stavby na řekách, vodní dopravní infrastrukturu, která se tím zastavuje. I to všechno půjde na začátek stejně jako železniční dopravní infrastruktura, rychlodráha a podobně. To se všechno bude vracet. A budeme se vracet léta zpátky. V tom je podle mě hluboký problém, se kterým nejsme schopni nikdo z nás příliš nic moc udělat. A to, že evropské peníze dojdou, je v podstatě jasné. Nicméně všem musí být jasné, jaká je odpověď na otázku, kde se vezmou peníze na dopravní infrastrukturu. Z vlastních prostředků, ze státního rozpočtu, bez evropských peněz.
Když jsme jednali na hospodářském výboru, dostali jsme sice formu tabulky, kde byly dány určité sliby formou holubů na střeše, protože je tam příliš mnoho neznámých. Je tam otázka optimistická varianta, pesimistická varianta, a my jsme ani nevěděli, co ta pesimistická ve skutečnosti znamená, protože ani ta nebyla realistická. To si myslím, že té situaci vůbec nepomáhalo, navíc ještě více štěpilo názory, které byly na hospodářském výboru průřezem politického spektra v podstatě sjednoceny. Jsem přesvědčen, že včerejší prohlášení to napravilo. A tady mě velmi intenzivně zajímá, jak Ministerstvo dopravy připravuje v přesném harmonogramu podávání žádostí o obnovení stanoviska EIA, aby mohla pokračovat příprava těch staveb. Jakým způsobem ty stavby připravuje v časovém horizontu, zejména z důvodu toho, zda na to bude, či nebude možno čerpat finanční prostředky, které připraví stát. Tak chápu, že v každém regionu, a správně to tady zaznělo, máme svoje další prioritní stavby. Nevím, jakým způsobem naše dopravní infrastruktura je schopna toto zvládnout, pokud nebudou řádně dokončeny všechny přípravné práce, nebudou dokončeny projekty, nebude zajištěno financování a nebude reálný čas změnit tuto dopravní infrastrukturu novou výstavbou. Jsem přesvědčen, že bez nových stop, a to je právě obsah i těch rychlostních komunikací, případně prvních tříd, určitě jsou v tom systému TEN-T, protože tamtudy intenzivní doprava jde, Evropa je zná, a mně strašně vadí, že toto neumíme. A věřím, že páni ministři, tak jak předkládají vládě, by měli ctít i Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky a pravidelně nám jako kontrolním orgánům předkládat informaci o tom, jak příprava staveb, vlastní realizace a zajištění financování postupuje.
Takže na každého z vás se jistě dostane.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Ale vzhledem k tomu, že skutečně tady z toho nechci dělat předvolební kovbojku a doslova se vysmívat, tak zkusím trošku na serióznější notu. Nicméně ono stačí vždycky, když se podíváte na peníze, tak oni vám řeknou všechno. A já vám tady zopakuji, jenom upozorňuji, že zářijová čísla byla ještě tristnější.
Hlasovat budeme po ukončení podrobné rozpravy a po závěrečných slovech. Pan ministr si to rozmyslel. Pokud se nikdo další nehlásí do podrobné rozpravy, tak podrobnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Teď vás prosím, pane zpravodaji, budeme tedy hlasovat o návrzích usnesení.
Předpokládám, že se bude hlasovat po bodech.
Budeme hlasovat o třech částech usnesení. Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Pilného, aby se tři měsíce změnily na šest měsíců. Návrh byl přijat. Návrh byl přijat. I tento návrh byl přijat.
Za třetí, další součástí bude přehled finančního zajištění realizace těchto dopravních projektů.
Přerušuji tuto schůzi.
Dalším návrhem je návrh paní poslankyně Kovářové, a to aby bod číslo 156, sněmovní tisk 848, byl zařazen na pátek 16. 9. jako třetí bod. Pokud není zájem o kontrolu hlasování, budeme pokračovat. Můžeme to takto akceptovat bez opakování hlasování? Takže tento návrh paní poslankyně Kovářové bude v pátek 16. 9. jako čtvrtý bod a proti tomu není žádná námitka. Návrh nebyl přijat. A ještě jedno hlasování o návrhu pana poslance Farského. Bod 154, sněmovní tisk 837, rovněž na dnešek jako šestý pevně zařazený bod. Tento návrh přijat nebyl. Mám za to, že jsme hlasovali o všech návrzích, které zde padly. Je tomu tak a v tom případě nám nic nebrání, abychom zahájili projednávání bodu Zeptám se pana ministra, zda si přeje vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Prosím, pane ministře, máte slovo.
S tím souvisí samozřejmě i zlepšení kontroly, protože my dnes ani nevíme, jestli na těch tisících míst se ta oznámení doopravdy podávají a evidují způsobem, jaký předvídá zákon ve stávající podobě. Samozřejmě ta kontrola má dvojí podobu. Jednak veřejnou, protože data v tomto registru by přinejmenším u veřejných funkcionářů ve zjednodušeně řečeno politických pozicích měla být dostupná veřejnosti, to znamená, i veřejnost by měla získat kontrolu nad tím, zda veřejní funkcionáři plní své povinnosti podle zákona o střetu zájmů a podávají oznámení tak, jak mají, tak by se měla zlepšit i úřední kontrola, protože zákon zároveň určuje ústřední správní úřad zodpovědný za tuto agendu, a to Ministerstvo spravedlnosti. Ani takový úřad doposud nebyl zákonem stanoven, to znamená, nikdo neřídil tuto oblast, metodicky ji neusměrňoval a to vedlo také k nejednotnosti v řadě směrů při uplatňování zákona o střetu zájmů. Poslední věc, kterou bych zmínil, je do jisté míry zpřísnění a lepší rozlišení sankcí, tak aby bylo možné lépe přihlédnout k tomu, jaké provinění proti zákonu nastalo, a ty sankce tedy lépe odpovídaly, a aby také bylo zjevné, že ta sankce v přiměřené výši přišla, pokud veřejný funkcionář nebo jiná osoba zákon v budoucnu poruší. Samo o sobě rozšíření okruhu funkcionářů o tyto funkce, tedy o státní zástupce a soudce, bych jako problematické neviděl. Musím říci, že já tuto debatu také považuji za legitimní. Dokonce si umím představit i přísnější návrhy než ty, které byly podány. Je to samozřejmě otázka úvahy.
Vážené dámy, vážení pánové, je 14.30 a my budeme pokračovat v našem jednání. Dříve než zahájím bod, který je pevně zařazen, dovolte mi načíst tyto omluvy. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Milan Chovanec.
Návrh zákona upravuje některé další dodatečné požadavky týkající se evropských politických stran a nadací v České republice v souvislosti s jejich stanovami a s registrací unijním Úřadem pro evropské politické strany a nadace. Návrh zákona řeší také například změnu právní formy evropské politické strany nebo nadace na spolek a změnu právní formy spolku na evropskou politickou nadaci. Předmětem zákona a prováděného nařízení naopak není účast evropských politických stran ve volbách. Podle platných právních předpisů České republiky nemohou být evropské politické strany volebními subjekty a v tomto se v předkládaném návrhu nic nemění. Evropský právní status neopravňuje tyto strany k tomu, aby nominovaly kandidáty do vnitrostátních voleb či voleb do Evropského parlamentu, ani aby se účastnily kampaní k referendům. Udělení takového či podobného oprávnění zůstává v pravomoci členských států tak, jak je tomu doposud. Proto je k tomuto datu také navržena účinnost tohoto zákona.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, pan ministr řekl skoro všechno, co je obsahem toho zákona, protože on je opravdu na nějakých sedm stránek samotného textu.
Otevírám obecnou rozpravu, do které vidím přihlášku pana poslance Bendy. Prosím, máte slovo. Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Táži se pana ministra, zda má zájem o závěrečné slovo. Pan zpravodaj také ne. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny navrhl přikázat předložený návrh k projednání kontrolnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Dříve než hlasování zahájím, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu zaregistrovali svými kartami. Hlasování končím. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání kontrolnímu výboru jako garančnímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? V tuto chvíli tedy konstatuji, že jsme prošli prvním čtením, a uzavírám projednávání tohoto bodu. Nyní přistoupíme k projednávání bodu Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Milan Chovanec.
Naprosto chápu, pane ministře, že tvorba legislativy spočívá v přesných a odborných formulacích. Na straně druhé jsou Poslanecká sněmovna a výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který je navrhován jako výbor garanční, tvořeny zástupci různých profesí. Bylo by vítané, pane ministře, aby vaši zástupci při projednávání tohoto materiálu se pokusili více laicky, přesto profesionálně, objasnit podstatu všech navrhovaných změn. Předem vám za to děkuji. Ve smyslu výše uvedeného doporučuji propustit sněmovní tisk 852 do dalšího čtení.
V tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky.
Děkuji za slovo. Celkově musím konstatovat, že novela původního zákona je nutná, avšak předložený návrh jako celek neodpovídá parametrům právního předpisu, podle něhož se má účinně provádět regulace v dané předmětné oblasti, v tomto případě tedy stanovení pravidel pro řízení, ekonomickou efektivitu, bezpečnost a funkční vlastnosti informačních systémů veřejné správy v České republice. Navrhovaná změna není podle mého názoru provedena na potřebné úrovni. Protože v návrhu zákona tomu tak není, tak takový zákon potenciálně vyvolává nefunkčnost systému kybernetické bezpečnosti. Já zde uvedu několik příkladů. Často se při definici klíčových pojmů používá definice v kruhu, tzv. tautologie. b) kritickou informační strukturou prvek nebo systém prvku kritické infrastruktury. Jde o definování téhož tím, asi jako když budu definovat úředníka, že úředník je úředník nebo poslanec že je poslanec. To je sice absolutní pravda, ale nic nového jsem se nedozvěděl, co je to úředník nebo co je to poslanec. Takovýchto tautologií je v zákoně celá řada, přičemž navrhovaná novela je vůbec neodstraňuje. Co je významný informační systém? Jaká jsou jeho kritéria? Nic se uživatel zákona nedoví. Jak může tento zákon používat k účinnému řízení, pane ministře? Jenomže určitě to dělat nebudu.
Já děkuji.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Určitě významným způsobem ovlivní tento zákon. Druhá věc. Konečně byl jmenován tzv. digitální šampion nebo koordinátor digitální agendy. Tím je pan Tomáš Prouza. Pokud tato funkce nemá skončit v produkci papírů, které budou nějak souhlasit, nebo nesouhlasit se stanoviskem, které zaujímají různé rady, tak by měl být vybaven také nějakou kompetencí a možná i legislativou. Je tam tedy celá řada problémů, které určitě vyžadují čas a vyžadují nějakou diskusi.
Ano, eviduji. O tom budeme hlasovat na závěr.
Já bych zde chtěl jenom technicky opravit pana kolegu Klána. Definice v kruhu není tautologie. Tautologie je výrok, který je pravdivý bez ohledu na pravdivost složek za každé okolnosti. Omlouvám se za tuhle pedagogickou vsuvku. Taková kybernetická bezpečnost neznamená, že by byli kybernetici nebezpeční nebo že by nám kybernetici měli pomoci, nebo že by dokonce systém zpětné vazby k něčemu tady v tomhletom byl. Je známo, že je to chybný překlad, chybné rozšíření kyberpunkového cyber, což byl čistě libozvučný termín, který s kybernetikou nemá nic společného. Takže s touhle věcí na paměti se ozývám i kvůli tautologii. Tautologie je neškodná. Je to víceméně navíc znějící výrok, který kdyby nezazněl, tak by se nic nestalo. Dá se zhruba ztotožnit s pleonasmem.
Děkuji a nyní eviduji dvě faktické poznámky.
Problém opravdu je v těch stovkách napadání a v tom, že pokud nemáte ten poslední metr čtvereční pozemku ve vlastnictví, tak prostě nemůže být vydáno stavební povolení. Já jsem připraven Sněmovnu informovat tak, jak budeme informovat vládu. Já bych to velmi přivítal. A myslím si, že je potřeba, abychom hledali cesty, jak to udělat. Já jenom tady připomenu jednu věc, která tady zazněla. Na druhé straně byl za chvíli Ústavním soudem zrušen, protože Ústavní soud měl nález, že zákonem se veřejný zájem nedá určit. Nabízenou ruku určitě rád přijímám. Jsem připraven i informovat Sněmovnu o krocích, které se dějí. To je komplexní záležitost, která se tady komplexně dlouhou dobu neřešila. Je potřeba ji vyřešit, protože bez toho efektivně stavět nebudeme.
Vystoupení pana ministra Ťoka mi přišlo, že je tři roky v opozici. ŘSD bylo proti zvolenému postupu. Zeptejte se lidí na závodě Ostrava. Já jsem se jich všech ptal, proč byli proti. Vy jako osvícený vládce Ministerstva dopravy nebo vaši lidé to rozhodli. Opravdu a nemám žádný problém s tím přijít a tady to na mikrofon říci. No to může i tak. Ani jedna ta varianta tomu nezabrání. A já si přeji, aby se to povedlo. On citoval vaši tiskovou zprávu, kolik vy zahájíte kilometrů v příštím roce. I seznam staveb je stejný. Stojí ta stavba dneska? To znamená, už tam byla ta zadní vrátka. A ti úředníci, kteří o tom rozhodovali, ta zadní vrátka využili a ta stavba bohužel nejede. Každý den zpoždění je problematický. A pokud vím, pane ministře, vy jste tam stříhal tu pásku na začátku, ne? To tak je a to nemá cenu kritizovat. To je realita.
S faktickou poznámkou pan poslanec Kučera, po něm s přednostním právem pan předseda Laudát. Prosím, pane poslanče.